Nebo šlo o vaše jednostranné prohlášení? Ať už je to jakkoli, jaké budou nejbližší kroky vaší vlády v této oblasti? Jaký je jejich harmonogram? Budete problém sociálního bydlení řešit legislativními, nebo pouze nelegislativními prostředky? Děkuji za odpověď.
Já také děkuji.
Vážený pane premiére, moje otázka je velmi jednoduchá. Vláda ve svém vyjádření k našemu návrhu zákona, který zaváděl povinnost bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné pro kancléře prezidenta republiky, uvedla, že práce v Kanceláři prezidenta republiky vyžaduje pouze prověrku na stupeň důvěrné. I když s tímto závěrem nesouhlasím, respektuji jej, a zeptala jsem se Kanceláře prezidenta republiky na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zda si pan kancléř již požádal o vydání osvědčení alespoň na stupeň důvěrné, když se jeho řízení ve věci bezpečnostní prověrky tak nepřijatelně dlouho táhne. Překvapením pro mě byla odpověď, podle které Kancelář prezidenta republiky tento závěr nesdílí, a je podle ní zcela v pořádku, že kancléř má prověrku jen na stupeň vyhrazené, jejíž význam nejlépe dokumentuje skutečnost, že jí neuděluje NBÚ. Pane premiére, ta rozdílnost právních názorů vlády a Kanceláře prezidenta republiky v tak citlivé otázce bije do očí. Co uděláte pro jejich sjednocení? Věřím, že tomu nehodláte jen přihlížet.
Také děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený nepřítomný předsedo vlády, rád bych se vás zeptal - píše to občan Marek Poskočil - kde je to lithium, které nám chtěla ČSSD ukrást přímo pod rukama? To je, předpokládám, parafráze. Takový slib jste, předpokládám, nikdy neučinil.
Já děkuji. Tím jsme vyčerpali všechny přihlášky k interpelacím na předsedu vlády. Připraví se poslanec Lukáš Bartoň. Upozorňuji, že pan ministr Jan Hamáček je nepřítomný. Nevypadá to, že by se objevil, takže jeho interpelace propadá. A já prosím, pana poslance Lukáše Bartoně, aby přednesl svoji interpelaci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, který se také omluvil.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podle dostupných informací již přes rok probíhají v síti vzdělávacích ústavů vašeho ministerstva revize rámcových vzdělávacích programů, RVP. Scházejí se předmětové panely, vznikají studie a zprávy od oslovených expertů. Bohužel je ale odborná i laická veřejnost celý rok prakticky bez informací o tom, kam revize směřují. Prosakují třeba fámy o směřování zpátky k osnovám, které zneklidňují školy, které se s RVP a ŠVP naučily pracovat směrem ke kvalitní a moderní výuce. Naopak jsou ideálním prostorem otevření diskuse o budoucnosti českého vzdělávání širší veřejnosti a nadstranickým platformám. Tak jak kdysi proběhla třeba ve Finsku, na které se dnes leckdo odvolává, a tak jak většina stran hlásá v debatách před loňskými volbami. Budou moci občané připomínkovat základní principy i potřebnost různých dovedností pro 21. století a dát tak občanům možnost, aby se se školou a vzděláním vůbec identifikovali? Pokud otevřením revizí veřejnosti plánujete, v jaké fázi a v jakém časovém horizontu.
Ještě než pozvu dalšího řečníka, tak je tady omluvenka. A nyní pozvu paní poslankyni Jarošovou, která bude interpelovat ve věci koncepce zdravotnictví a sítě neziskových nemocnic pana ministra Vojtěcha.
Vážený pane ministře, začnu nemocnicí v Litoměřicích, která se radními města a vedením této nemocnice připravuje k pronájmu a nyní je naštěstí ve fázi, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil koncesní řízení pro jistá pochybení, proti čemuž se vedení nemocnice samozřejmě hodlá odvolat. Celé to začalo urychlenou změnou právní formy nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost. Ta pořádně nezačala fungovat, a už dává nemocnici do pachtu jiné akciové společnosti, která bude za každou cenu chtít generovat zisk do kapes akcionářů. Je to logické. Tam, kde dochází ke konfliktu ekonomických zájmů soukromého podnikatele, končí humanita a etika.
Střednědobý rozpočtový cíl je tedy nadále dodržován. Adekvátně se bude vyvíjet i zadlužení veřejných financí. V letošním roce očekáváme dluh 33 % HDP, přičemž příští rok by měl klesnout pod 32 % HDP. Já jsem opakovala několikrát a budu to opakovat samozřejmě tady, jakmile zahájíme jednání o rozpočtu, jaké jsou zásadní položky státního rozpočtu na výdajové straně. Prioritou tedy hospodářské politiky musí být promyšlené investice, které se vrátí mnohonásobně v budoucnosti, dopravní infrastruktura, výzkum, technologie, podpora zahraničních investic. Takže prosím, nepodsouvejte mi slova, která souvisela pouze s číselným vyjádřením a vyjádřením těchto celkových rozpočtů.
Řekla jste, že jsme ve společné domácnosti. Ano, tak tady máme dva subjekty.
Já také děkuji. Dobře. Pan poslanec Feri bude interpelovat pana ministra Hamáčka ve věci Tibora Gašpara.
Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, dovolte mi, abych vám položil dotaz od občana. Jakou funkci ve vašem týmu poradců vykonává pan Tibor Gašpar a co vás vedlo k jeho jmenování? Jaké důvody vás vedly k tomu, že jste svého poradce nevybral z řady kvalitních policistů a bezpečnostních expertů se zkušenostmi a znalostmi fungování českého i mezinárodního policejního prostředí a současně nezatížených tolika kontroverzemi?
Já také děkuji.
Vážený pane ministře, dovolte mi, abych navázala na květnovou interpelaci na vás, a to je problém lékařů na venkově, který je všeobecně znám a zajisté jste o něm podrobně informován. Vážený pane ministře, ráda bych se vás zeptala, zda váš tlak na zdravotní pojišťovny již přinesl nějaké nové výsledky. Jaké máte poznatky o čerpání dotačních programů pro praktické lékaře a stomatology? Jaký je zájem o tyto dotace? Děkuji za odpověď. A závěrem bych poprosila prostřednictvím pana předsedajícího, aby na mě kolegové z ANO nepokřikovali.
Já také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Ale snažíme se skutečně motivovat, například v případech, že proběhnou výběrová řízení, která se konají na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou a jsou neúspěšná, tak pojišťovna motivuje lékaře až 30% navýšením úhrad oproti běžnému stavu, což je velmi výrazné.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, je zájem o doplňující otázku ze strany paní poslankyně Kovářové? Není zájem, takže přistoupíme k další interpelaci, kterou má pan poslanec Dominik Feri na pana nepřítomného ministra Richarda Brabce.
Pokud ano, jaké kroky jste učinili? Případně zda jste konzultovali tyto věci se svým protějškem v Německu, kde s tím mají zkušenosti.
A odpověď, bude odpovězeno písemně.
Další interpelace od občana Františka Maršíka na pana nepřítomného ministra zní: Co budete dělat s tím, že velké zemědělské podniky kašlou na opatření proti suchu a stav české krajiny?
A můžeme přistoupit k další interpelaci.
Další interpelace nepřítomného ministra Richarda Brabce zní: Jakým způsobem chce ministerstvo zabránit vymírání drobné zvěře objektivně způsobené hospodařením zemědělců? Minimálně na jižní Moravě, odkud jsem, je to obří problém.
Opět bude odpovězeno písemně. A další interpelace na pana ministra Richarda Brabce, prosím.
A sice, jak je to s lithiem, které bylo velkým předvolebním tématem? Jaké další kroky ministerstvo učinilo a jestli je vůbec záměr ho někdy na Cínovci v Krušných horách vytěžit?
Děkuji. Opět bude odpovězeno písemně.
Vážený pane přítomný ministře, patří vám také díky za přítomnost. Tento dotaz se týká, a už jsem v této věci interpeloval minule předsedu vlády, zlevněných jízdenek. Občan Matěj Pluhar se vás ptá, proč Ministerstvo dopravy donutilo České dráhy zrušit včasné jízdenky, a tím naprosto zlikvidovalo polonárodního dopravce. Už jedině autem. Děkuji.
Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.
Doufám, že to bude mít efekt.
Prosím, paní poslankyně, o doplňující otázku.
Pane ministře, moc děkuji za vaši odpověď. Tolik můj dotaz.
Také děkuji. Prosím pana ministra o doplňující odpověď.
Protože ono to není o tom, že tam ten člověk pracuje, to je jedna část, ale on tam musí žít, musí tam mít rodinu atd. Teď je otázka, jestli skutečně toto chceme, abychom řekli: tady budeš žít se svou rodinou a nemáš možnost na výběr. Nevím, asi by to vyvolalo vášně u mladých lékařů.
Bude interpelovat pan poslanec Feri nepřítomného ministra Hamáčka ve věci korespondenční volby.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, dovolte mi, abych vám položil dotaz od občana Jaroslava Tkáče, který se vás ptá, kdy budou elektronické a korespondenční volby. Velmi děkuji za odpověď a poprosím odpověď i do mé datové schránky.
Vážená paní ministryně, vysokorychlostní internet je stěžejní téma v otázce rozvoje venkova. Předchozí vlády se podle toho nechovaly. Část těchto prostředků už byla přesunuta jinam. Bohužel musím říct, že vaši předchůdci v úřadě spíše mluvili, než konali.
Od ostatních dopravců nemám informace k dispozici. A pokud jsem rozuměl té vložené otázce - jakmile budeme mít celkovou statistiku, tak vám poskytneme, kolik ty včasné jízdenky na celém tom kmenu dělaly, jaké procento tedy reprezentovaly.
Je zájem o doplňující odpověď?
A děkuji panu ministrovi i za odpověď. Jak to, že občan, na kterého se nevztahují ty zmíněné slevy, tak najednou pro zrušení včasných jízdenek platí o tolik a tolik více. A já si dovolím ještě možná v této věci se dotázat na jednu věc, a sice jestli slevy pro seniory a slevy pro studenty, jestli je to definitivum.
Děkuji za dodržení času. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Jenom velmi krátce. Ale o tom vyhodnocování. Spíše bych hledal možná nějaké optimalizace, jak by to stálo co možná nejméně, ale o tom se budeme bavit.
Poslední interpelace pana poslance Dominika Feriho na pana ministra Dana Ťoka.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak to bude trošku asi delší, ale pokusím se to vysvětlit. Pořád v přechodném ustanovení je velká část billboardů, které jsou podle stavebního zákona nebo které mají jiné ustanovení a které tam zůstat mohou. A o té dohodě. Víte, ona to nebyla dohoda. To bylo tak, že jeden z těch vlastníků billboardů, konkrétně Czech Outdoor, za námi přišel a řekl, že už netrvá na tom svém postoji, že bude čekat na rozhodnutí Ústavního soudu ohledně jejich návrhu na zrušení této části zákona, a že ty billboardy sám odstraní. Takže oni dostali své zákonné povinnosti. A já jsem měl potřebu to sdělit veřejnosti a mírným způsobem to ocenit, protože se tím šetří peníze daňových poplatníků. Já jenom chci říct, že jsme asi přecenili své síly.
Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?
S další interpelací vystoupí poslankyně Věra Kovářová. Dále se připraví paní poslankyně Lenka Kozlová.
Vážený pane premiére, jsme v druhé půlce září a stále panuje letní počasí téměř bez dešťových srážek. Pro někoho dobrá zpráva, pro někoho méně. Dlouhodobě ale určitě špatná zpráva pro všechny. A my bychom s tím měli něco dělat. Na téma sucho se konala celá řada seminářů a konferencí, kulatých stolů včetně vytvoření nových pracovních skupin, ale stále bez hmatatelnějších výsledků. Problém sucha spadá do gesce Ministerstva zemědělství a životního prostředí, ale myslím, že je to tak důležitá otázka, že se do ní musíte vložit vy jako předseda vlády a o výsledcích vlády v této oblasti průběžně informovat Poslaneckou sněmovnu. Jaký je harmonogram jejich přijímání? Jste připraven o tomto úsilí pravidelně informovat Poslaneckou sněmovnu?
Než dám slovo další poslankyni, tak zde mám nějaké omluvenky. A nyní prosím paní poslankyni Lenku Kozlovou, aby přednesla svoji interpelaci na předsedu vlády. Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Feriho, který bude interpelovat věci syrských uprchlíků.
Tím prvním dotazem je dotaz pana Michala Vašíčka, a sice proč jste špatně použil citát Dalajlámy. Proč jste použil citát, který takhle, v této podobě nikdy nezazněl?
Já také děkuji. Dalším, kdo by měl interpelovat, je pan poslanec Jan Lipavský, kterého tady ovšem v tuhle chvíli nevidím, tak chvilku počkám, jestli se vynoří. Prosím pana poslance Luzara, který bude interpelovat předsedu vlády ve věci usnesení vlády o slevě. Prosím.
Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, dovolte mi, abych vás interpeloval ve věci rozhodnutí vlády o slevách na železniční dopravní cestě. Nechal jste si ale připravit přehled, jak dojde k zatížení železniční cesty tímto rozhodnutím vlády? Musím se ptát, jak dalece toto rozhodnutí bylo konzultováno s železnicí, myslím s provozovateli železniční dopravní cesty.
Důvodová zpráva k zákonu - 5 miliard přínos. Já vím, že to asi není úplně jednoduché, to mi jistě paní ministryně potvrdí, že vyvinout nějaký algoritmus na to, jak přesně odhadnout dopady zavedení EET, není jednoduchá věc. Ale vidíte ten rozpor. Kolik bude daňové poplatníky stát EET, není jednoduché zjistit. Toto výběrové řízení bylo na přímý pokyn ředitele Generálního finančního ředitelství pana Janečka zrušeno bez udání důvodu. Je to prý výhodnější. No dobře. To je taková subdodávka s milionovou marží. Jednorázové náklady. Pokud je to jinak, rád se nechám poučit. Takže teď možná mě kolegové nebudou mít rádi, mí kolegové z ODS, ale já si dokonce myslím, že první a druhá vlna EET je dnes vyřešena. Software funguje, musím tady složit poklonu, nevěřil jsem tomu, že bude fungovat. Funguje, 17 milisekund, ano, velmi krátká doba, prostě funguje. Myslím si, že i ti hospodští, restauratéři si na to dneska zvykli, přínos nějaký tam byl, budiž. Nemyslím si, že to tak velmi prospělo našemu rozpočtu, ale beru to jako fakt. Dokonce jsem přesvědčen, že ho nedokážeme ani vyčíslit. Takže jsou to řemeslníci typu zedník, tam asi máme největší zkušenosti každý z nás. Nemáme jich dostatek.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nicméně s přednostním právem je přihlášen zastupující předseda klubu KDU- ČSL pan poslanec Mihola. Prosím, máte slovo.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
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Ještě jsem neukončil bod, tak paní zpravodajka, pokud chce něco říct. Přece jenom toto jsou věci, které musí zaznít v rozpravě nebo v závěrečném slově. Nemůžeme zavádět zvyk, že zpravodaj bude komentovat hlasování. Nikdy to tu nebylo.
Dobře.
Děkuji za pochopení. Konstatuji omluvy, nebo seznámím vás s omluvami, které přišly. S přednostním právem pan předseda Kováčik.
Já se omlouvám. Tentokrát využiji právě přednostního práva.
Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeno 177 poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat a zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jan Volný, kterého prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Jenom připomínám váženým kolegyním a váženým kolegům, že projednávání tohoto bodu jsme přerušili právě proto, že nebyla v Poslanecké sněmovně v jednacím sále atmosféra pro to, abychom v projednávání mohli pokračovat. Vážené kolegyně, vážení kolegové - omlouvám se, pane poslanče - znovu vás, tentokrát už hodně důrazně, vyzývám k tomu, abyste přestali diskutovat nahlas, abyste přestali vytvářet hloučky ve sněmovně a vytvořili podmínky pro to, aby pan poslanec mohl přednést své argumenty a ti, kteří o to mají zájem, je také slyšeli. Děkuji vám.
Hranice mezi právem podnikat a právem pracovat přitom není zcela zřetelná, jelikož podnikání samostatného živnostníka nebo příslušníka svobodného povolání je často jen jiným způsobem realizace jeho práva pracovat. Za druhé, v zavedení elektronické evidence tržeb je implicitně obsažen i zásah do práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého života a neoprávněným shromažďováním údajů o osobě člověka. Domníváme se tedy, že stát zavedl elektronickou evidenci tržeb, aniž by předtím poctivě využil všechny možnosti a nástroje, kterými již disponoval. Tím spíše, že stávající technické možnosti umožňovaly Finanční správě i bez elektronické evidence tržeb vytipovat podezřelé daňové subjekty a na ně se cíleně zaměřit při následné kontrole. Nic takového ostatně neplyne ani z oficiálního vyjádření Ministerstva financí a přiznaného navýšení výběru daní je v porovnání s celkovými daňovými příjmy spíše marginální. Jak je již uvedeno výše, jde především o vlastnické právo, právo svobodně podnikat, o rovnost a o zásah do informačního sebeurčení. Tyto náklady přitom nejsou jednorázové, jak by se mohlo na první pohled jevit. Nejde totiž jen o pořízení příslušného zařízení, nýbrž také o měsíční platby za používaný software a o další obtížně vyčíslitelné náklady.